Nejhorší, co se vám v českém jazyce může stát, že máte překladatele a tlumočníka. To nebylo vůbec o privátních majitelích a investorech. Já jsem to zažil.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já jsem starostkou na městské části Praha 2, která je z poloviny území památkovou zónou, z druhé poloviny památkovou rezervací. Na našem území se celým katastrem mimo jiné nachází národní kulturní památka Vyšehrad. Je to nádraží Vyšehrad, které je národní kulturní památkou. Já bych tady chtěla poprosit pana ministra kultury Hermana, aby se touto nemovitou kulturní památkou zabýval jako ministr. Ten dům skutečně chátrá týden od týdne.
A nyní řádně přihlášená paní poslankyně Marta Semelová.
Děkuji. Navrhované znění sice podporuje Asociace pro podporu památek, Klub za starou Prahu a Uměleckohistorická společnost, na druhou stranu však je třeba vnímat, že výrazně převažují názory, které novelu odmítají. Pokud jde o konkrétní výhrady, Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky upozorňuje na skutečnost, že nová verze zákona v současných ekonomických podmínkách nechrání nejcennější -
Prosím, diskutujte jiné problémy, než je památková péče, v předsálí. Opravdu všechny kolegy a kolegyně o to žádám velmi vážně!
Tato asociace upozorňuje na skutečnost, že nová verze zákona v současných ekonomických podmínkách nechrání nejcennější a současně nejohroženější část našeho kulturní dědictví, to jsou naše historická města. Vnímá je pouze jako území s vysokou koncentrací jednotlivých kulturních památek. Jmenovitě nechráněná zástavba, která je nedílnou součástí hodnot každého historického města, zůstává mimo jakoukoliv ochranu k libovolnému zneužití developery. Tento nedostatek otevírá možnost zničení památkově chráněných měst stavbami, které znehodnotí samotné památky i chráněné území jako celek. Nový památkový zákon tyto hodnoty nechrání, naopak umožňuje jejich ničení. V takto vyňatém území, tedy například v centru Prahy, si bude moci kdokoliv postavit, co bude chtít. Dovedete si představit, jakou paseku to může způsobit konkrétně právě na území hlavního města, ale i jinde? Že může dojít ke zničení celého památkového území? Ono nestačí samotnou památku pouze chránit, je třeba ochraňovat i prostorové vztahy. Právě prostor v památkově chráněných městech je to nejcennější, co tam máme. Zákon však připouští, aby do těchto chráněných prostor vstupovala agresivní architektura na základě reklamního designu developerů. Vyloučení povinnosti žádat o závazné stanovisko památkové péče by se proto v zákoně vůbec nemělo objevovat. Je pravda, že účastník má právo iniciovat kontrolu památkové inspekce Ministerstva kultury, to je však možné až po vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení. Stížnost přitom nemá odkladný účinek pro další práci na přípravě stavby. Další, kdo vyjadřuje nesouhlas s podobou novely, je Česká komora architektů, s tím, že namísto definování hodnot a racionálního a efektivního způsobu ochrany jde o obsáhlou a nepřehlednou normu soustřeďující se na detailní popis dílčích činnost a obsáhlou regulaci některých profesí. Architektonická tvorba, architekt a výsledky jeho práce, projektování nejsou v návrhu zákona dostatečně formulovány.
Děkuji za slovo. Myslím, že všichni moji předřečníci včetně mě museli konstatovat, a tedy i já musím konstatovat, že je to věc, která jistě přispěje ke zkvalitnění vzdělávání. Já osobně vnímám kariérní řád jako prestižní záležitost v oblasti školství. Přispěje tak k lepšímu vzdělávání především dětí, ale i k lepšímu řízení škol z hlediska metodického, ale i obsahového. Mně osobně, když jsem se dívala na obsah tohoto kariérního řádu, napadla jediná myšlenka. Bylo by zajímavé porovnat, jaké jsou platové nárůsty po první a druhé atestaci u lékařů a po první a druhé atestaci u učitelů. To, co oceňuji, je, že tento kariérní řád myslí na to, že škola už opravdu není jenom o těch základních profesích, jako je učitel, ředitel, školník či uklízečka, ale nastupují zde další kariérní profese, které jsou potřebné ve škole a které mají své místo. Každý ředitel, který chce, aby mu škola prosperovala, má své metodické komise, v rámci kterých řeší jak vzdělávání učitelů, tak samozřejmě i kvalitu výuky. Musím říct, že kariérní řád je něco, o čem se mezi učiteli hodně dlouho diskutovalo. A já včera, když jsem měla poradu s pedagogy a seznamovala jsem je s navrhovanou novelou, tak jsem trochu viděla zděšení v jejich očích, protože se báli, že opět jim naroste administrativa. Můj předmluvčí pan poslanec Kořenek to správně řekl. Začali jsme školními vzdělávacími programy, pokračujeme vytvářením vlastních učebních pomůcek a teď si budeme psát své plány kariérního růstu. Takže bych si přála, aby kariérní řád nám nezkomplikoval situaci, aby naopak přesně nastavil potřebné pozice a dobře je ocenil, aby nezatěžoval učitele, a moc bych se přimlouvala za to, aby to učitelé nedělali ještě ke svému úvazku. Protože, věřte mi, že učitel má hlavně učit a já už se někdy dívám na práci učitele a jeho výuku jako práci, kterou dělá, jenom když mu zbude čas. Protože vedle kontrol a dalších administrativních zátěží opravdu výuka se stává už takovou, řekněme, přidanou hodnotou navíc.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Osobně bych se k tomu klonil též, ale je to otázka další diskuse. Jsem zatím rád, že tady zazněla ta poznámka, a bylo by dobré se k tomu vrátit v nějaké obšírnější debatě. Když dále k té prestiži a k tomu ocenění učitelů přispěje kariérní řád, bude jenom dobře. Zaznělo tady, jak dlouho se o tom hovoří. A postupně bylo jasné, že tak složitá věc nepřijde z roku na rok. Nepřišla ani po pěti letech. Jenom pro příklad. Na Slovensku kariérní řád už mají. Tam je čtyřstupňový. Začínající učitel, samostatný učitel, učitel s první atestací, učitel s druhou atestací. Mají ho i v sousedním Polsku, Maďarsku, ale také třeba ve Francii.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí tohoto materiálu, budeme pokračovat dál a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců. Pro návrh 121, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.
Děkuji.
Děkuji. Žádný další návrh nevidím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
V zákoně o inspekci práce se Státnímu úřadu inspekce práce stanoví nové pravomoci při kontrole dodržování právních předpisů při výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb a v oblasti přeshraniční komunikace. Dále se nově ukotvují pravidla pro doručování a plnění informačních povinností v rámci přeshraniční spolupráce včetně Evropské komise.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. A ten požaduje zařadit ve dvou variantách. Čekají nás tedy dvě hlasování. Proti? Hlasování končím. Všechno jsou to zákony o pohřebnictví. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. A nyní bych ještě před hlasováním poprosila pana poslance Birkeho, aby upřesnil název bodu. Prosím.
Děkuju, paní předsedající. Návrh: prodloužení lhůty.
V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Pokud se nemýlím, toto byly všechny návrhy na změnu programu schůze. Nikdo nemá námitku, tudíž tedy dříve než přistoupíme k projednávání dle schváleného programu, mi dovolte načíst omluvy. Z dnešního jednání do 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Zlatuška. Pan ministr Jurečka se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, dovolte, abych uvedla novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která přináší další nástroj v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní. Detaily zde byly představeny panem místopředsedou vlády při projednávání v prvním čtení. V tuto chvíli novela pravděpodobně již nebude účinná od 1. ledna 2017, jak bylo původně navrhováno, nicméně přesto je potřeba, aby tato novela platila a byla v účinnosti co nejdříve. V tuto chvíli za Ministerstvo financí a za vládu České republiky v přeneseném pověření za pana ministra financí tedy vyslovujeme souhlas s pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru, co se týká účinnosti tohoto zákona.
Děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Jako druhý návrh padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že i tento návrh byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale já se táži, zda má někdo návrh k tomuto přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Nejvýznamnější jsou změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení. Potom u záloh na důchodové pojištění se zjednodušuje stanovení základu pro placení těchto záloh. U OSVČ s vedlejší činností se umožňuje v případě velkého poklesu příjmů prominout placení záloh na důchodové pojištění. V zákoně o nemocenském pojištění se například provádějí opatření ve prospěch zaměstnanců vykonávajících zaměstnání malého rozsahu nebo na dohodu o provedení práce. A zase je to s přihlédnutím k požadavkům na komplexnost právní úpravy a na praktické provádění. Děkuji za pozornost.
Tady budu mnohem vstřícnější než k tomu minulému návrhu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nejprve tedy požádám pana poslance Opálku, aby vystoupil, a připraví se paní poslankyně Šánová.
Vážená paní ministryně, pořád osamocena z vlády, kolegyně, kolegové, jen stručnou poznámku. Obecně lze říci, že návrh přináší značné změkčení pro osoby samostatně výdělečně činné. To nemusí být na škodu. Zneužívána z pohledu když nebudu nemocen, nezaplatím, když budu nemocen, rychle doplatím.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí s návrhem na úpravu programu schůze. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Přistoupíme tedy k hlasování v pořadí, v jakém byly podány. Námitku nevidím. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Já si chci jenom upřesnit, pane místopředsedo, zda to chcete ještě před volbami nebo za schválené volby. Budeme hlasovat o tomto zařazení. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. V prvém případě je to návrh zákona o Pražském hradu a druhé je vypovězení Severoatlantické smlouvy. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh paní poslankyně Adamové. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Takže budeme hlasovat dvakrát. Proti? Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to sněmovní tisk 780, náhradní výživné, a jeho zařazení na dnes po pevně zařazených bodech.
Důležitá je také i příprava na pedagogických fakultách a dalších vysokých školách, které připravují učitele škol, kdy pochopitelně i to se odráží na celkovém pohledu na učitele a na prestiži, kterou mají. Názory na současnou podobu kariérního řádu se liší, různí se. Když si uvědomuji, že to naráží právě na ten čas do prázdnin, pak už tady máme volby a tím bude poznamenáno zřejmě projednávání všech novel zákonů, nejenom tohoto. Myslím si, že bude potřeba dopracovat i některé další věci, které s tím souvisejí, ať už je to standard učitele a některé vyhlášky, na které je potřeba se podívat, aby to bylo opravdu všechno v souladu, aby to bylo kompatibilní. To je to, co nám tady chybí. Já jsem osobně velice ráda, že se vracíme k této praxi. Uvádějící učitel může začínajícímu dát mnoho pozitivního, ale může mu dát také mnoho negativního. Takže i s ohledem na to zmiňuji tuto záležitost a pochopitelně i by to mělo pomoci řediteli, aby mohl vybrat opravdu toho učitele, který pomůže těmto učitelům v adaptačním období. Nicméně zároveň musí mít učitel pocit, že vzdělávání, kterému se podrobuje, má opravdu smysl. Kvalita je pochybná, mnohdy si z toho dělají byznys různé neziskové organizace. A tady si myslím, že Ministerstvo školství by mělo být tím, kdo bude garantovat kvalitu tohoto dalšího vzdělávání a příprav. Bylo tady už řečeno a já bych to jedině podepsala, že je potřeba snižovat administrativu ve školství. Jak už jsem říkala na začátku, dobrý kantor chce učit a ne neustále vytvářet další a další papíry, další a další portfólia. Bude se muset připravovat na atestační řízení, což bude zase spojeno s určitým skladováním papírů, a tak dál a tak dál. Takže to by určitě nemělo být to, co by mělo být podstatné. Já samozřejmě vítám jakoukoliv korunu navíc pro pedagogy i pro nepedagogy. Nakonec potvrzují to i odborníci z asociací, které se věnují těmto problémům. Očekáváme velice podrobnou diskusi s lidmi z terénu, s lidmi z praxe, aby tady byl prostor pro tuto diskusi.
Nezbývá mi nic jiného než naplnit jednací řád. Potom bychom pokračovali prvním čtením. Měl jsem ambici stejně jako pan ministr, abychom to dokončili, ale nepodařilo se to. To se tak někdy stává.
To je vždycky velmi nepopulární, byť to bude případně na základě předkládání zpráv. Ano, byla tady v minulém volebním období politická odvaha, nebylo to populární, také to možná přispělo i k výsledku voleb, byla tady odvaha zrušit to dřívější zastropování, a to s tím, že na základě seriózní analýzy se v budoucnu ten odchod přizpůsobí demografickému vývoji, vývoji střední délky života, ale také vývoji zdravotní dispozice obyvatel. Je evidentní, že jsou kategorie fyzické práce, kde není možné nějak extrémně prodlužovat věk odchodu do důchodu. A nejsou to podle mého soudu jen hornická povolání. Myslím si, že je namístě je vzpomenout. Na Slovensku byl přijat, ano, v roce 2012 zákon, který od roku 2017 zavádí mechanismus automatické úpravy důchodového věku. Věk tak není jednoznačně určen, ale bude každoročně oznámen posun důchodového věku. O tom pan kolega mluvil. Tomáš Kučera, který je vedoucí pracovního týmu číslo 2, zabývající se důchodovým věkem a valorizací důchodů, se k tomu vyjádřil tak, že stanovit fixní hodnotu 65 let a pak ji měnit by bylo z psychologického hlediska špatné. Každá změna totiž bude nést opětovně vysoké politické náklady, které si můžeme všichni ušetřit. Nebude to výhodné, a v konečném důsledku si myslím nejen pro vládu, ale i pro důchodce samotné. Z tohoto důvodu, pokud bude podán návrh na zamítnutí této předlohy v prvním čtení nebo na vrácení této předlohy zpět k přepracování, tak tento návrh klub Občanské demokratické strany podpoří.
Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková.